Příkladem budiž trafika, kde se prodávají levné produkty, nicméně ke každému z nich musí být vydána samostatná účtenka. Jinak řečeno, jde o typický příklad, kdy nediferencovaným opatřením dojde k zásadně odlišnému zásahu do právního postavení rozdílných subjektů. Lapidárně řečeno: poplatník poskytující zboží či služby velkému množství klientů, avšak pouze v malé hodnotě, bude logicky ve výrazně nevýhodnějším postavení nežli poplatník, který bude mít těch klientů jen pár. Paradoxně je tak elektronická evidence tržeb z povahy věci zaměřena zejména na menší daňové poplatníky a citelněji postihuje ty z nich, kteří mají menší, či dokonce žádný zisk. U malých podnikatelů pak nejde jenom o bezprostřední finanční náklady, nýbrž i o zatížení podnikající osoby další starostí, kterých však má již nyní až nad hlavu. Nelze přehlédnout ani na to, že jsou zákonem jako třída likvidováni zejména starší menší podnikatelé bez počítačových znalostí a online připojení. Většinové stanovisko, že se mají smířit s tím, že jsou oběťmi čtvrté průmyslové revoluce, jak je uvedeno v bodě 79 nálezu, pak v této souvislosti zní značně necitlivě. Toto tvrzení totiž není pravdivé. Stát tak přenáší na podnikatele své povinnosti, které má při výběru daní, aniž by to bylo rozumným způsobem kompenzováno.
Není to jistě jednoduchá analýza, ale v okamžiku, kdy jde o vážné rozhodnutí, které by tady v Poslanecké sněmovně mělo zaznít, bychom si určitě takovou analýzu dopadů zasloužili. A to není ani tolik věc politická jako racionální, jako reálné zhodnocení dopadů a zhodnocení dat, které by mělo předcházet každému rozhodování Poslanecké sněmovny. Potom je tu ještě několik závažných politických argumentů. Před dvěma dny jsme měli možnost navýšit limit pro výdajové paušály, vláda, stát se fakticky postavil proti tomu, aby ti nejmenší měli nějakou úlevu. Podle mého přesvědčení je to většina, naprostá většina těch, kteří v České republice podnikají a kteří odvádějí daně. Děkuji za pozornost.
Já také děkuji.
Hezké poledne, vážené kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně, vážený pane místopředsedo. Budu mluvit o venkově, protože jsem předsedkyně Spolku pro obnovu venkova. Myslím, že nikoho nemusím přesvědčovat o této skutečnosti, která se skutečně děje. Ta zaznívá neustále ve veřejném prostoru již několik let. Není to problém jenom České republiky. Dochází k obrovskému bobtnání státu, dochází tady k rozeštvávání společnosti, zbytečně rozhádáváte malé, stavíte malé proti velkým, stavíte tady živnostníky proti zaměstnancům. Možná se to někomu v politice asi hodí.
Takových formulací je tam více. Všichni víme, že je to daleko víc, jen na papíře se uměle, papírově snižují náklady, stejně jako se uměle zvyšují výnosy. Přečtu vám to: Náklady na straně státu. V souvislosti se zavedení systému evidence tržeb byly pro první dva roky očekávány také náklady na služby pro veřejnost, především na PR a call centrum okolo 60 milionů Kč ročně. Dále se odhadoval vznik nákladů v oblasti administrativního zázemí, náklady na zajištění dodatečných personálních zdrojů participujících na vyřizování té agendy založené zákonem o evidenci tržeb, která nebude probíhat prostřednictvím automatických systémů. Takže my v podkladech dostáváme, kolik byl výběr za první rok, ale v podkladech nedostáváme, kolik byl náklad. Samé formulace typu - byly odhadovány, měly činit, byly očekávány. Jaké jsou ale ty skutečné náklady, které byly za rok 2017, a skutečné náklady na zavedení systému EET, to se v podkladech nedočteme. Kolik byly dosavadní náklady na jeho provoz. Kolik státních zaměstnanců nejenom se muselo přijmout kvůli EET, ale kolik celkem státních zaměstnanců se zabývá vůbec problematikou EET. Jaké jsou jejich mzdové náklady. A jaké jsou náklady na jejich vybavení, náklady na jejich kanceláře a podobně. A to jsem mluvil pouze o první a druhé vlně. Teď k těm 300 tisícům nových poplatníků. Všichni je potkáváme, protože jejich služby všichni potřebujeme, všechny ty kadeřníky, opraváře, řemeslníky, zahradníky a i ty kancelářské profese. To můžeme být sledováni všichni prostřednictvím odposlouchávání nebo sledování od rána do večera, protože všichni jsme přece slušní, takže nám žádné on-line nebude vadit. Nezačne zázračně dávat účtenku z elektronické evidence tržeb. Takže na to doplatí pouze ten poctivý daňový poplatník, ten řemeslník, který dneska už ty účtenky vydává, a jenom si zase zaplatí náklad na dodatečnou kontrolu. Já vám přečtu jenom jedno číslo. Podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu je pouze 7 % výpadku DPH zaviněno těmi malými podnikateli a živnostníky. A je to chyba. Ale proti nim, proti takovýmto lidem se podobnými opatřeními bojuje. Tak jaký bude náklad na toto opatření pro ty nejmenší? To je nahrazení elektronického systému papírovou byrokracií. Ale aby to tak nebylo, tak se stejným zákonem snižuje DPH u některých služeb. Já jsem zastáncem nízkých daní a jsem rád, pokud se můžeme bavit o nízkých daních. Nicméně co se týká snižování daní, já jsem jejich zastáncem jednoznačně. Finanční správa již před zavedením elektronické evidence tržeb měla a u té třetí a čtvrté vlny stále má všechny informace, které potřebuje k tomu, aby identifikovala, kdo případně daně neplatí, kdo krátí DPH, kdo se chová nestandardně. Akorát ten přístup by byl složitější než zmáčknutí tlačítka za náklad toho poplatníka. Systém je jednoznačně restriktivní. Prostřednictvím EET získá stát velmi cenné informace, které mohou být velmi snadno zneužitelné. Informace o odběratelských vztazích. Můžeme se podívat, jestli se nějakým způsobem mění struktura sortimentu v některých supermarketech po zavedení EET. Zavedení systému zvedlo ceny některých živnostníků.
Jedna z věcí, které hnutí ANO kritizuje. Zachovali jste systém, který poškozuje malé strany. Jenom snad poučení z historie. A demokracii tvoří i to, že máte respekt vůči těm, kteří nejsou tak velcí jako vy a mají stejné právo pro soutěž. To bohužel dneska nebylo změněno a zachovali jste špatný systém, zachovali jste nespravedlivý systém vůči voličům této země.
Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, rozprava byla přerušena v části mého vystoupení. Právě z tohoto důvodu jsme nakonec společně s kolegou Sklenákem, respektive každý zvlášť, ale ve stejném duchu, podali pozměňovací návrh, který už jsem tady představoval. Tohle je jednoznačně velmi ohrožená skupina. Toto by měl být první a zásadní úkol státu. Měli bychom nastavit roli státu tak, aby byl primárně starostlivým, ale i přísným rodičem. Rozhodně to pak ale neznamená, že by stát měl rezignovat na kontrolu, aby nedocházelo ke zneužívání jakýchkoliv dávek, to znamená nejenom dávky na živobytí. Pokud ale tyto role otočíme, pak se pomoc potřebným stává diskriminační a velmi nevlídnou a to by naopak úkol státu být neměl.
Systém jednoznačně ukončil podnikání některým živnostníkům, ta první a druhá vlna. My do budoucna budeme potřebovat silnou střední třídu, která je z velká části složena právě z živnostníků. Já vím, že ta třetí čtvrtá vlna se netýká všech těch, které jsem tady teď přečetl. Týká se zhruba 300 tisíc lidí. A tento návrh k tomu rozhodně nepřispívá.
Takže pane poslanče, vaše dvě minuty.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, slyšeli jsme tady skvělé slohové cvičení. Já jsem pořád pátral po tom, jak to, že kolegové jsou tak dobrými řečníky. Ale to jsem vám nechtěl říct. Takže to není tak, jak nám tady kolega předesílal. Uvidíte, že úspěch se dostaví. A ještě jenom naposled.
Děkuji. Nyní bych přečetl dvě omluvy.
Já souhlasím s panem poslancem Bláhou, že skutečně zazněla celá řada faktů. Jenom připomínám, že celková výše finančních náhrad je 59 miliard. Takže když pan premiér říká, že 54 miliard, tak prostě blábolí.
Děkuji. Petr Pávek... Takže máme tady procedurální návrh, abychom přerušili rozpravu do té doby, než Ministerstvo financí předloží analýzu dopadů. Myslím, že už se kvorum plus minus ustálilo. Budeme tedy pokračovat v rozpravě.
Děkuji, pane předsedající. Šedá ekonomika a ekonomika je rozdíl.
Děkuji. A nyní mi tady dorazila tedy písemně ta správná omluva.
A stejnou ambici mají i naši senátoři, kteří jsou připraveni dle toho, jak dopadne jednání zde v Poslanecké sněmovně, podat příslušné pozměňovací návrhy při jednání v Senátu. Paní ombudsmanka vystoupila na výboru pro sociální politiku a prezentovala tam, že těch podnětů, které dostala právě k těm povinným poukázkám, bylo několik desítek. A myslím si skutečně, že je potřeba, abychom k nim byli vlídní i přísní zároveň. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu poslanci Vítu Kaňkovskému.
Obdobný výzkum byl jinými společnostmi proveden v březnu letošního roku. Tyto průzkumy veřejného mínění jednoznačně potvrdily přesvědčení veřejnosti, že se sociální dávky zneužívají. Avšak můj pohled a pohled Ministerstva práce a sociálních věcí je v některých otázkách odlišný. Ano, také mi vadí zneužívání sociálních dávek a budu tam, kde k němu dochází, a z pozice, kterou nyní zastávám, budu s tím bojovat. Osobně však vidím zneužívání dávek především v černé práci, v tom, když nejsou příjemci dávek přiznávány jejich příjmy. Domnívám se, že v praxi není dostatečně ošetřena pomoc dlouhodobým uchazečům o zaměstnání tak, aby nabídku vhodné práce opravdu dostali, a pokud vhodnou práci nepřijmou, aby mohli být naopak vyloučeni z dávek. Zůstávají regiony, které vždy měly vyšší míru nezaměstnanosti a současně mají i největší množství sociálně vyloučených lokalit. Mezi příjemci sociálních dávek jsou staří, zdravotně hendikepovaní, matky samoživitelky. Velká část sociálních dávek je poskytována na základní zajištění základních potřeb nezaopatřených dětí. Pokud se najdou osoby, které tyto peníze chtějí propít, prosázet v automatech, nedat je dětem na úhradu školních obědů, tak by zasáhl úřad práce a použil by institut výplaty dávek v poukázkách. Pro většinu příjemců je výplata části příspěvku na živobytí pouze znepříjemňováním jejich života, snížením komfortu, jakýsi trest za to, že jsou dlouhodobými příjemci příspěvku na živobytí. Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí vychází z faktu, že těch, u kterých existuje možnost, že by mohli příspěvek na živobytí nevyužít k zajištění základních životních potřeb, a tím ho zneužít, je daleko méně než těch, kteří nikdy nezneužívali, nezneužívají a ani zneužívat nemohou, protože ten příspěvek na živobytí skutečně potřebují k zajištění základních životních potřeb. Z mého vystoupení je názor na předložené poslanecké návrhy zřejmý. A o to vás nyní také žádám.
Nyní pan předseda klubu Pirátů Jakub Michálek.
Já jsem chtěl pro účely zápisu uvést, že někteří moji kolegové mě požádali, abych zde přednesl opravu, že ve věci pozměňovacího návrhu B chtěli hlasovat pro a omylem v důsledku administrativní chyby v podkladech hlasovali proti nebo se zdrželi. Takže to jenom tuto administrativní chybu uvádím na pravou míru pro účely zápisu a záznamu.
Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych i já vyjádřila k tomuto projednávanému bodu svůj názor.
Takže máme náklady prvního roku stejné s výnosem pro státní rozpočet. Nemyslím si to.
Dorazila mi jedna omluvenka, omlouvá se nám pan předseda Bartošek dnes od 12.45 do konce jednacího dne. A ten asi není přítomen, takže se posuneme dál a prosím pana poslance Munzara.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Já navážu na to, co jsem tady říkal ve středu. Já za největší prohřešek při zavádění elektronické evidence tržeb považuji to, že se stala důvodem pro rozdělení společnosti. Nevím, jestli to řekl pan premiér, všetci kradnú, nebo je mu to jenom přisuzováno, ale je to známka toho, že se nejdříve nasadila podnikatelům psí hlava, což samozřejmě vedlo k tomu nejvíc neblahému v našem státě - k umělému rozdělení společnosti, což mi připomínalo třídní boj, který jsme tady kdysi odehrávali. Ti podnikatelé byli označeni za ty, co neustále podvádějí, a proto se musí kontrolovat, a ještě si tu kontrolu zaplatí. To rozdělení společnosti je pro mě jizva na tváři společnosti, protože společnost se, jak vidíme, dokáže lehce rozdělit, ale obtížně se spojuje. Prosím, já to jenom dořeknu, všechna ta čísla. Včera jsme slyšeli od pana premiéra v médiích číslo, že to přineslo 10 mld. korun. Věrohodnost těchto údajů je diskutabilní, protože v materiálech jsou zveřejňovány rozdílné hodnoty, u nichž není vysvětlena metoda jejich výpočtu a nejsou podloženy ani analýzou konkrétních dat." Já bych použil jiná slova, napadá mě možná záměrné zveličování finančního přínosu EET. Takže dostáváme do podkladů, podle kterých máme rozhodovat, diskutabilní čísla. Jejich výpočet není nijak jasně doložen, čísla od vládních představitelů i z různých materiálů Ministerstva financí se liší, a to velmi výrazně. A na to upozornil právě NKÚ. A můžeme si úspěšně zaspekulovat, kolik na tom zvýšeném výběru se podílí EET a kolik samotný ekonomický růst. Je tedy otázkou, jestli skutečně za výběr daní nemůže spíše to, že lidé v minulém roce více vydělávali, více utráceli, více chodili do obchodů, více chodili do restaurací a tato jejich zvýšená spotřeba zapříčinila vyšší výběr daní. Já jsem přesvědčen, že to tak je a vliv elektronické evidence tržeb na výběr daní je spíše minimální až marginální. Podle údajů Ministerstva financí se dosavadní vlny elektronické evidence tržeb týkaly 170 tisíc obchodníků a restauratérů. Připojení na internet měsíčně 500 korun, což je 6 tisíc korun za rok, to je při 170 tisících další miliarda. Ve skutečnosti hodně poplatníků má těch zařízení daleko víc, takže ty náklady jsou vyšší. U nákladů ještě zůstanu. Znáte ty různé slevové marketingové akce, které nás vždycky nalákají - máme nějaké úžasné zboží od tří tisíc, koupíme televizi od pěti tisíc korun. Jdete do takového obchodu a zjistíte, že to, co potřebujete a zařízení, které umí to, co potřebujete, stojí třeba dvojnásobek a ta uvedená cena, ta od tří tisíc, je nějaký šunt, který si nikdy nekoupíte. Stejně tak je ale napsaná RIA k tomuto zákonu. Podklad, podle kterého máme rozhodovat.
No, on ji neodložil, on ji zrušil, jak jsme si vysvětlili minule. Samozřejmě že ji zrušil z více formálních důvodů, ale také z důvodu toho, že v té podobě, v jaké byla schválena, nebyla v souladu s Ústavou, byla protiústavní. A nyní dovolte, abych pokračoval v přednesu menšinového separátního vota skupiny pěti ústavních soudců. Bohužel, tato vstupní úvaha je základní filosofií napadeného zákona a není řešitelná odstraněním pouze několika jeho nejkřiklavějších zásahů do soukromí a svobody podnikání. Jedná se zejména o tyto tři případy: Případ a) Při postupu podle testu racionality dospějeme při druhém kroku k závěru, že zákonná úprava neguje jádro ústavně garantovaného hospodářského práva, popírá jeho samotnou existenci, podstatu či smysl. Imanentní součástí vlastnického práva je právo s vlastním majetkem disponovat, smluvně s ním nakládat, kupovat, prodávat, pronajímat či jinak zatěžovat, tedy s ním hospodařit. Za zjevnou zákonnou regulací hospodářského práva se ukrývá zásah do základního lidského práva, který jinak s dotčeným hospodářským právem zjevně nesouvisí. To ve svém důsledku vede k výraznějšímu zásahu do práva na informační sebeurčení a tím se zvyšuje i potenciální riziko jejich zneužití. V této souvislosti není úplně bez významu ani aspekt povinné mlčenlivosti spojený s výkonem některých činností a profesí - typicky lékaři, advokáti či daňoví poradci. Ačkoli nelze vycházet z apriorní premisy nepoctivosti státní správy, nelze současně ani vycházet z toho, že koncentrované údaje o daňových poplatnících nebudou nikdy a nijak zneužity. Jinak řečeno, v dané věci je ve hře nejen právo svobodně podnikat, nýbrž i práva základní - vlastnická, ochrana soukromí. V Brně 12. prosince 2017 pět soudců Ústavního soudu: Vojtěch Šimíček - bez titulu prosím, Jaromír Jirsa, Tomáš Lichovník, Kateřina Šimáčková, David Uhlíř. Já doporučuji všem koaličním partnerům, aby na toto byli nesmírně opatrní. Jakmile mu jednou něco dáte, už mu to nikdy z rukou nevytrhnete.
Mám tady omluvenky.
Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se rád také připojil několika argumenty do diskuse k dalším vlnám elektronické evidence tržeb. Pan kolega Marek Benda tady uvedl několik zásadních argumentů Ústavního soudu, což je nepochybně instituce, jejíž názory bychom měli poslouchat. Já k tomu přidám ještě jeden důležitý názor, který nepochybně má autoritu také, a to je názor Nejvyššího kontrolního úřadu. Dovolím si citovat doslova z toho, co Nejvyšší kontrolní úřad ve svém stanovisku uvádí, když posuzuje, jakým způsobem se vláda vyrovnala s vyhodnocením dopadů elektronické evidence tržeb a také kontrolního hlášení. Říká doslova: "Odhadované dopady zaváděných opatření se v jednotlivých dokumentech Ministerstva financí významně lišily. Věrohodnost těchto údajů je diskutabilní, protože v materiálech jsou zveřejňovány rozdílné hodnoty, u nichž není vysvětlena metoda jejich výpočtu a nejsou podloženy ani analýzou konkrétních dat." To je stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu, když se zabývá tím, jakým způsobem vyhodnocuje Ministerstvo financí skutečné dopady zavádění elektronické evidence tržeb. V posledních dnech jsme několikrát slyšeli pana premiéra, který hovoří o tom, že ve výsledku ten dopad za loňský rok mohl znamenat až 10 miliard korun, což je další nové číslo. Já se ale v posledních dnech pana premiéra v souvislosti s uváděním ekonomických ukazatelů dost děsím, protože například v minulém týdnu se chlubil na sněmu starostů, že v loňském roce skončil účet České republiky, hospodaření České republiky, přebytkem. Schodek je něco trochu jiného než přebytek, jak uvádí pan premiér. Tak v této souvislosti se obávám, že podobně to může být diskutabilní i s odhadem dopadů elektronické evidence tržeb. Je to základní požadavek.
Já ty statistiky také moc nemusím, protože Agentura pro začleňování, a přišlo vám to všem, udělala výzkum na 58 klientech. Tak si pojďme porovnat, kolik těch klientů máme. A dali nám vzorek 58 klientů a samozřejmě nám poslali srdceryvné příběhy. Já to chápu, já vím, že se to dotklo některých lidí chudých, ale proto jsem navrhla toto změkčení a prosím o jeho podporu. Nevracejme to tam, kde to bylo, protože úřady práce nám ty stravenky prostě vydávat nebudou.
Závěrečné slovo paní zpravodajky?
Děkuji za slovo, pane předsedající.

První hlasování bude tedy o návrhu pod písmenem B, což je pozměňovací návrh paní poslankyně Maxové podaný panem poslancem Markem Novákem.
Děkuji, paní zpravodajko. Ptám se, zda má někdo otázku nebo připomínku k navržené proceduře hlasování. Není úplně jednoduchá, ale určitě se s ní vypořádáme. Pokud ne, tak dám hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji přednesla paní zpravodajka. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat a budeme postupovat podle procedury, tak jak byla přednesena. Já prosím paní zpravodajku, aby přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před každým hlasováním nám k nim sdělila stanovisko. Slyším žádost o odhlášení, to jsem právě provedl. A nyní, paní zpravodajko, můžeme začít s jednotlivými pozměňovacími návrhy.
Následující body se přečíslují a stanovisko výboru je doporučující.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti?